Nikoliv. Pan zpravodaj? V tuto chvíli tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme hlasovat nejdříve o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, poté případně na zamítnutí.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. My bychom navrhli změnu procedury, která by znamenala to, že by se nejdříve hlasovalo o zamítnutí a až potom, pokud by nedošlo k zamítnutí, by se hlasovalo k vrácení k přepracování.
No my to nenavrhujeme samoúčelně, protože jestli mám správnou informaci, tak první podal - tady byl ten návrh na zamítnutí a byl to poslanec SPD Kettner. Takže úplně z logiky věci první by se mělo hlasovat zamítnutí a podal to poslanec SPD Kettner.
Kdo je proti? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutí navrhla přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo přikázání jinému výboru než jakožto garančnímu?
Navrhuji ještě stálou komisi pro rodinu a rovné příležitosti.
Takže nikoliv. V tuto chvíli tedy přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto garančnímu výboru? Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru.
A není to jednoduché, sami vidíte, jaké platíte politické náklady, my jsme si toho vědomi.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
Děkuji za slovo. Nicméně já vám vůbec neříkám, že máte snižovat příjmy nebo změnit výdaje.
Pan ministr má zájem. Ano, prosím.
To je přece legitimní debata, to není nic, to není žádný spor vláda versus opozice. Tak si řekněme, víme, kolik je průměrná spotřeba domácnosti, když topí elektřinou, jo? Daně mají být jednoduché, přehledné, pokud možno nízké a sociální aspekty máme řešit v sociálním systému, protože sazba DPH, ta je jednoduchá, ta platí pro všechny, pro ty, kteří mají nejnižší příjmy, ale i pro ty, kteří mají nejvyšší příjmy. Takovou debatu nabízím. Pokud dostanu konkrétní čísla, budu jenom rád a můžeme pak stanovovat příjmy, respektive výdaje domácnosti, pokud topí elektřinou, plynem, v tomto případě uhlím, případně palivovým dřevem.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Janulík, který interpeluje pana ministra Válka, a připraví se pan poslanec Smetana. Prosím.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Pánové, běžte si to říct někam na chodbu, prosím vás.
Kolegové, kolegové, prosím, abyste nerušili tady těsně před pultíkem.
Teď to dítě třeba taky nemusí chtít. Mně jde spíš o to, jak se ředitelé těch zdravotnických zařízení, o co se mají opřít v případě, že opravdu to nejsou schopni z provozních a technických důvodů těm mnohdy velmi agresivním aktivistickým rodičům splnit, a oni se toho dožadují jako svého na jedné straně práva. A víme o tom, máme ty případy, kdy rodiče chtějí být při operaci a natáčet si to.
Také děkuji. Pan ministr Válek je řádně omluven a i vám bude v souladu s jednacím řádem odeslána písemně odpověď do 30 dnů. Nyní je na řadě pan poslanec Smetana, který interpeluje pana ministra Hladíka, a připraví se pan poslanec Lang. Prosím.
Já tento nápad kvituji, moc se mi líbí, ale zajímají mě konkrétní aspekty tohoto programu nebo tohoto produktu. Zajímá mě komu, anebo kdo na ten produkt dosáhne, co vše půjde pořídit a kdy se můžeme těšit na spuštění tohoto produktu.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moc díky za ten dotaz jako takový. Ta výhoda je jednoduchá.
Čili na tom, co bylo již odpracováno, a to, co je návrh zákona, který byl již vložen do systému a který prostě nepřišel na lepší variantu a zatím pracuje s pojmem partnerství, nikoliv registrované partnerství, tak já jenom stručný výčet.
Do té doby jsme se domluvili, že prodloužíme jednání, nicméně teď jsem nucen...
Ale samozřejmě budou si muset za to ubytování i v těch státních zařízeních, pokud nespadají do kategorie zranitelnosti, platit. K tomu určitě dojde. Jsou aktivována krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, která budou otevřena celý víkend. V každém krajském městě bude rovněž otevřeno pracoviště Úřadu práce a při krajských asistenčních centrech i úřadech práce bude asistovat pořádková Policie České republiky.
Děkuji a s doplňující otázkou pan poslanec Hubert Lang.
Je tam ten údaj 30 až 50 tisíc. Odborná praxe na to začíná poukazovat.
V té výhodnosti je samozřejmě strach, v té výhodnosti je samozřejmě započítáno to, jestli jejich děti tady chodí do školy, jestli už tady mají nějaké sociální vazby. A prostě ať si říkáme, co si říkáme, ta země ve válce je! Ano, já říkám, tady úplně detailní představu nemám.
Přistoupíme k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Karel Rais, následně bude na řadě paní poslankyně Lenka Dražilová.
Děkuji za pozornost.
Vy mně stále říkáte, prostřednictvím paní předsedající: vy jste mi neodpověděl, kdy to bude! Odpověď číslo jedna, snad už jsme se teď slyšeli, a je celkem jasná a řekl bych jednoznačná, ten červenec ten čas docela přesně definuje. A chtěl bych poděkovat panu poslanci Langovi, který, mám pocit, poslouchal ty odpovědi, tedy reagoval věcně na to, co jsem tady řekl. A to že ocení i do budoucna, pokud se to jako rozpočtový řádek objeví. To je ambice, kterou mám právě kvůli tomu, abychom předešli nějakým finančním přesunům v rámci roku, že z Ministerstva vnitra se nějaké peníze budou doposílat krajským ředitelstvím a podobně. Ten systém chceme, bylo by dobré, kdyby šel napříč vládami. Je to věc, která v sobě nemá až tak politický obsah jako takový. A ten stravovací příspěvek jim bude vyplácen, zdůrazňuji, stejně jako dnes, stejně jako loni, jenom s nějakým transparentnějším a předvídatelnějším systémem financování. A proto my se snažíme i z pozice Ministerstva vnitra ty jednotlivé položky skutečně konkretizovat do maximálního detailu. Já už asi teď opravdu nebudu reagovat, ať přijde jakákoliv poznámka. Počítám s tím, že načtete, paní kolegyně, nějaké usnesení, k tomu se vyjádříme hlasování.
Tak pane ministře, vy tady říkáte, že to tedy v červenci budete projednávat na vládě. Já nevím, jakou mám garanci toho, co tady říkáte. Protože když tady dneska otevřel můj kolega Jirka Mašek transformaci České pošty, tak jste tady, v uvozovkách, trochu vylít jak čertík. A co jste mi napsal do esemesky? Že transformační projekt v období duben a červen bude konzultován taky se zástupci parlamentní opozice. A ejhle, včera se transformace České pošty schválila na vládě. V eKLEPu o tom není ani čárka, z opozice o tom nikdo nic neví! Tak já nevím. Tak když tedy vy s opozicí prakticky nehovoříte, tak já nevím, jakou tu garanci mám.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mašek, poté pan ministr Rakušan a následovat bude pan poslanec Letocha. Pan ministr Rakušan bude reagovat s faktickou poznámkou.
Já jsem dneska mírný a hodný. To rozhodně nebylo, to rozhodně nebylo čertíkovské vylétnutí, tohle. Já jsem tady pouze řekl, že dnes budu odpovídat na interpelaci, tak jak je podána, to znamená na stravné a stravovací příspěvek. A nenechám se vyprovokovat k jiným typům diskusí, byť se o to teď snažíte. Odpověděl jsem na stravné, tak jak jsem uměl. Vidím, že vás to neuspokojilo. Vyjádříme svůj názor hlasováním, zda to bylo dostatečné, nebo nebylo. A samozřejmě já se budu výsledky hlasování řídit.
Pan poslanec Lang - pardon, nejprve pan poslanec Letocha s faktickou, poté pan poslanec Lang. Prosím.
Ale opravdu si nemyslím, že to, že nevěříte té odpovědi, znamená, že vám na tu otázku neodpověděl.
Pan poslanec Lang stáhl svoji přihlášku k faktické poznámce.
Kdo je proti? V tuto chvíli ještě musíme odhlasovat návrh pana předsedy Bernarda, který navrhuje prodloužit lhůtu na projednání o 60 dní. Já ho zahajuji a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty o 60 dní? Vyčerpali jsme tedy vše. Pan předseda Michálek ještě předtím?
Je to po dohodě, tak aby sledoval i úvodní vystoupení zástupce předkladatelů.
Budeme hlasovat o zpravodaji, a to panu Kolářovi místo pana Michálka. Nyní tedy prosím za navrhovatele pana poslance Aleše Dufka.
Abych jakýmsi způsobem omezil určité emotivní záležitosti a věc co nejvíce zkrátil, budu pouze citovat tři odstavce z důvodové zprávy. Jádrem takové rodiny je manželský svazek muže a ženy. Jeho nepochybnými zdroji jsou především chápání manželství jako dlouhodobého a původně posvátného právního svazku vznikajícího za stanovených podmínek vždy mezi ženou a mužem v římském právu, stejně jako postupné prosazení se monogamického svazku ve starověkém Izraeli a přítomnost manželství muže a ženy coby nerozlučitelné svátosti v křesťanství na základě Nového zákona. Myslím, že tohle takhle asi na úvod stačí. Některým z vás děkuji za pozornost.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Kolář.
Dobrý večer. Budu velmi stručný, nebudu tady zdržovat.
Ale zároveň se nebude platit, a to v tom paktu také najdete, přímo té členské zemi, ale do jakéhosi fondu solidarity. Ano, nebyl to migrační fond solidarity, byl to infrastrukturální fond solidarity. Těžili jsme z toho, že ostatní státy přispívaly do společného evropského rozpočtu a u nás se za to budovaly třeba školy, školky, silnice, nejrůznější rozvojové projekty. A to je prostě ten základ, který tady je, definovaná forma solidarity mezi jednotlivými státy. Ale znovu - nejsou tam povinné relokační kvóty, které by vám dávaly nějakou sumu. Ten argument se nikam dál neposouvá.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
Děkuji a pan ministr je připraven s doplňkovou odpovědí.
Ale to číslo bude, anebo by bylo, v případě schválení stanovováno na každý jednotlivý rok jednání na návrh Komise a po projednání Radou ministrů. A nikdo nám nebude říkat, přijměte takový počet migrantů na svoje území. Ta situace se prostě nestane, protože ten stát si vybírá, vybírá si flexibilně tu formu solidarity. Nic se nezměnilo, nic se neposunulo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, máme stále nepotvrzené zprávy, že onen již nechvalně slavný daňový balíček současné vlády obsahuje ve změně zákona o DPH taky přeřazení palivového dřeva, dřevěných briket a pelet ze základní sazby do horní sazby DPH. Pro mě je to silně nepochopitelné. Pokud to uděláte, vezmete těm nejchudším na venkově i to poslední finančně dostupné palivo, co ještě lidi mají. Jedna briketa je vlastně jeden kubík ruského zemního plynu, který díky naší české výrobě do Česka nepřiteče, a teď nás bude ničit nezodpovědná vláda. Každá země stojí a padá na ceně svých základních energií, elektřině a vytápění. Prakticky všechny rozumné země Evropy mají paliva ze dřeva trvale ve snížené sazbě DPH.
Pominu ta adjektiva, nechvalně známá a hodnotová, tak začnu od konce. A vy nám dáváte úlohu, která je nesplnitelná. Vy nám říkáte: Nezvyšujte příjmy. Legitimní politický názor, nic proti tomu. Na druhé straně nám u každého zákonu říkáte: Zvyšujte výdaje. To je opět legitimní politický názor a nic proti tomu. Ale vy to spojíte: Nezvyšujte příjmy, zvyšujte výdaje a u toho snižte deficit. Nebo některá jiná politická strana řekne: Nezvyšujte výdaje, zvyšujte příjmy, snížíte deficit. Taky legitimní. Ale to, co po nás vy chcete, se nedá uskutečnit. Ne proto, že neposloucháme opozici, tak si to sám odpovězte. Příjmy nezvyšujte, výdaje zvyšujte. Pokud ano, tak máme jenom dva nástroje: zvyšovat příjmy nebo snižovat výdaje nebo kombinace. Za čtyři roky na té jediné položce zvýšíme výdaje o 52 miliard, za které si nekoupíme vůbec nic. Nemusíme se přít, jestli to dáme do sociální oblasti, zdravotnictví, školství, armády, bezpečnosti, nedáme to nic.
Zkusme si teď říct, co tady dosud padlo nebo které jsou takové ty kruciální pojmy, o kterých debata je. Byla tady řeč o symbolice a někteří z nás prostě mají obavy, že jde právě o to, aby se ten pojem manželství - a teď nechci říkat, že tady je staletí. Prostě na dvojici, která je schopna se rozmnožovat, je postavena rodina a je pak postavena společnost a na ní na základě dohody je postaven stát. A teď to přejmenování. Uvidíme, co v průběhu týdnů a měsíců, pakliže o tom budeme dál mluvit, co v průběhu týdnů a měsíců se stane. Já si prostě nejsem jista, jestli nejde právě o to, aby se tento pojem naplnil novým obsahem. Potom se tady bavíme o tom, že láska je jedna, někteří tady bavili se o duze. To světlo v zásadě je bílé, to, co vidíme, je bílé a ta duha je rozkrytost. Bavím se o přirozené možnosti. A teď bych řekla, o tom jsme se ještě jaksi nebavili - jen lidé opačného pohlaví, čili vztah, láskyplný vztah lidí opačného pohlaví dává možnost, aby bez jakéhokoliv omezení ze strany jakékoli instituce mohl být předán život. Ale už je tam nějaká regulace. Čili já chci upozornit na to, že u homosexuálních párů, které by případně - a teď, dámy a pánové, není pravda, tak jak se to tady většinově prezentuje, že cílem soužití homosexuálních párů je vychovávat děti. Někteří chtějí vychovávat děti, někteří touží po dětech a chtějí je vychovávat, ale někteří ne.
Dobrá. Počet přihlášených se nám ustálil. Kdo je proti? Panu poslanci, jak konstatoval, nefungovalo hlasovací zařízení. Ano? A podle jednacího řádu, pokud nefunguje hlasovací zařízení, musí se hlasování opakovat. Prosím, paní předsedkyně. Že se všem poslancům důvěřovalo, že se takto opravdu stalo. Prosím pěkně, jestli máte nějaký problém, prostřednictvím těch, kteří mají přednostní právo, se můžete k tomuto vyjádřit. Ano, zaznamenala jsem žádost o vaše odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. A z členů vlády pan ministr Jurečka do 12 hodin z pracovních důvodů. Počet hlasujících se nám ustálil, budeme tedy opakovat hlasování o usnesení paní poslankyně Mračkové Vildumetzové, která navrhla vyslovit nesouhlasné stanovisko s odpovědí pana ministra... Ano, zaznamenala jsem vaši námitku.
Děkuji, já jenom reakce krátká na Patrika Nachera. Ale prosím, fakt neříkejme, že je to vždycky, když je to o hlas. To přece není, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající, to přece není pravda. Naprosto běžně to povolujeme. Na tohle si fakt nehrajme. A jestli pan poslanec říká, že mu hlasovací zařízení nefungovalo, já mu to věřím. Jestli najdete na záznamech, že pravdu nemluví, pak si běžte na mandátový výbor. Já mu to věřím, já jeho námitce vyhovím.
Nebo k hlasování? Prosím.
Já věřím taky panu kolegovi Letochovi, protože já nevěřím tomu, že by tady řekl něco, co není v souladu s jeho vůlí. Ale chtěl bych poprosit, aby informatika šla a dala panu Letochovi zařízení do pořádku, protože věřím, že to potřebuje, pokud nefunguje, tak je potřeba s ním něco udělat. A pokud na to nestačí informatika, tak alespoň předseda klubu.
Pane poslanče, jenom upozorňuji, že takováto péče samozřejmě je chvályhodná, ale netýkalo se to bohužel hlasování. Nemáte přednostní právo. Prosím, pan předseda Michálek.
Prosím opravdu jenom fakticky. Mně se to taky stalo, že mi nefungovalo... Ne teď, ale v minulosti se mi to opravdu stalo, že to hlasovací zařízení občas vypadne a musí se pak člověk odhlásit a přihlásit. Tehdy taky tady byly náznaky, že jsem si to vymyslel. Paní poslankyně Vildumetzová potom za mnou přišla a omluvila se, že to viděla na kamerovém záznamu. Takže může se to stát každému, nedělejme z toho velkou vědu. Někdy to jde vyřešit tím, že se člověk odhlásí a přihlásí, někdy to potřebuje zásah informatiky. Takže myslím si, že paní předsedající postupovala zcela korektně.
Nejsme v rozpravě, takže není možné, aby poslanci vystupovali s faktickými poznámkami, pouze ti, kteří mají přednostní právo. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh?
Ten problém se pak dostává i do té roviny, že někteří starostové dostávají nabídky ze škol vzdálených třeba 80 kilometrů od té obce.
Nyní vystoupí pan ministr školství Mikuláš Bek, prosím.